Teď to fakt požírá jenom úřední šiml pana místopředsedy Bělobrádka. Moc vás prosím, je tu dostatek intelektuálního potenciálu s vědeckou kapacitou, kteří se nad tímhle umí zamyslet a kteří prostě zastaví to, že je tu financován průměr a průměrné administrativní ohodnocování. Zkuste ty peníze alokovat na excelenci.
Už jen naposledy, vaším prostřednictvím. Já to nerad říkám, protože si v jiných věcech i Miroslava Kalouska vážím, ale tohle považuji za nefér a za urážlivé vůči velkému množství lidí, kteří skutečně odvedli velkou práci. Pokládám další takovouto debatu za bezpředmětnou, omlouvám se, a půjdu využít čas jinak, protože se domnívám, že si to můžeme nechat buď do třetího čtení. Je to významné posílení aplikovaného výzkumu, významné posílení i základního výzkumu, je to institucionální navýšení, které nás připravuje na doby příští.
Není to tak dávno, co jsme na výboru pro obranu museli řešit to, že se nemůže armáda dostat zpátky na jedno vojenské letiště, které je pronajaté do privátních rukou jedno- nebo dvoustránkovou smlouvou podepsanou jedním z poslanců této Sněmovny.
V tom případě rozpravu končím a končím také druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Ještě než pokročíme, omlouvám se, pokud některou omluvu budu číst dvakrát, ale pro jistotu přečtu všechno, co mám tady teď před sebou.
Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec Jiří Mihola.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
Děkuji. Nikoho nevidím. Zazněl pouze jeden návrh, v tom případě dám o něm hlasovat. Kdo je proti návrhu? Přihlášeno je 115 poslankyň a poslanců, pro návrh 81, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Otevírám první bod dnešního jednání a tím je Každopádně pan poslanec Kolovratník... jest přítomen. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak.
Místní příslušnost dosud daná sídlem nebo bydlištěm provozovatele vozidla se navrhuje zrušit a volbu příslušného úřadu ponechat na žadateli. Navržený krok s sebou nese příznivé dopady na fyzické a právnické osoby spojené především s finančními, časovými a administrativními úsporami.
Prosím.
Vedle výše uvedených navrhovaných změn bylo při přípravě předkládaného návrhu přistoupeno rovněž k nezbytné implementaci práva EU ve vztahu ke dvěma nařízením v oblasti schvalování vozidel. Další představování návrhu jistě není nutné. Ministerstvo dopravy s velkou částí těchto pozměňovacích návrhů souhlasí. K problematice registrace a provozu historických vozidel byly podány dvě sady alternativních pozměňovacích návrhů, přičemž ministerstvo podporuje v této oblasti pozměňovací návrhy podané panem poslancem Tejcem.
Budu také velice stručný. Mířím k ctěnému panu kolegovi Valentovi, který myslím, že svým příspěvkem udělal tak trošku medvědí službu, pokud mohu použít příměr, s ohledem na to, jaký zákon projednáváme. Jeho projev byl především asi do řad Komunistické strany Čech a Moravy, neboť pouze dva zástupci se připojili jakožto předkladatelé tohoto zákona. Je to opravdu zbytečné. Pojďme se pověnovat těm odborným záležitostem. Pojďme to pustit do výborů a nedělejme z toho politiku, kdo si na tom navaří větší polívčičku levicovou - pravicovou.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.
Děkuji, pane předsedající. To je něco, s čím se, doufám, většina této Sněmovny nemůže ztotožnit. Přesto jsem do této chvíle prakticky nezaznamenala nějakou zásadní výhradu proti tomu, že porážky halal tolerujeme. Nemluvíme o tom. Prostě víme o tom, že se tady konají, a my to tiše tolerujeme.
Ale je tady jedna věc. Pokud v této zemi bude poptávka po kožešinách, my to zastavíme, některé státy to zastaví, ale budou se sem vozit z Polska a z jiných zemí, pak to bude špatné. Takže vyzývám celou Sněmovnu, abychom připravili zákon o omezení prodeje těchto výrobků. A jinak doporučuji, aby daný zákon postoupil do druhého kola.
Já bych si dovolil jenom reagovat na některé své předřečníky. Ale to jsem nechtěl teď nějak... Spíš bych reagoval na svého předřečníka pana poslance Koubka. A také na vaše margo, možná jsem něco v tom svém delším projevu sdělil i z té důvodové zprávy, ale já jsem se snažil tu zprávu nečíst. Pouze jsem některá zásadní fakta zopakoval.
Nyní poslední faktická poznámka doufám... Kolega Volný předběhl svého stranického kolegu s faktickou poznámkou.
Ti chovatelé do toho investovali nemalé peníze. A teď přijdeme za několik let a ze zákona jim to zakážeme? Toto mně vadí. Ano, je to politikum a je to diskuse - ochránci proti liberálům. Je to právoplatná regulérní diskuse.
Doufám, že dodržím jednací řád, protože budu reagovat na vystoupení kolegy Volného. A tady u devíti farem, jak jsme se dozvěděli, s tím máme všichni obrovský problém.
Děkuji. Tak není to poslední faktická poznámka.
Děkuji za slovo. A je to díky tomu, že jsme to jednak probírali ve výboru pro veřejnou správu. Také chci říci, někteří mí předřečníci dnes mluvili o autorských poplatcích za reprodukovanou hudbu. Pan ministr když v úvodních slovech mluvil o tomto autorském zákoně, tak říkal, že jde o transpozice a že jde vlastně o tzv. transparentnost tohoto zákona, novely zákona o autorských právech. To je v pořádku. Je to také transparentní, protože se zaplatí za to, co bylo opravdu nakopírováno. Takže na to upozorňuji prosím. To je jedna z věcí. Přehrání každého díla by znamenalo vždy novou smlouvu s kolektivním správcem, a tedy další úředničinu navíc. Já vám děkuji za pozornost a pak se ještě přihlásím v podrobné rozpravě ke svému pozměňovacímu návrhu.
Děkuji paní poslankyni. Dalším přihlášeným do obecné rozpravy... Pardon, faktická poznámka, pan poslanec Komárek.
Ta dosavadní debata nepochybně odráží fakt, že v této Sněmovně je mnohem více starostů a konzumentů umění než autorů. Chci upozornit na fakt, že duševní vlastnictví, autorství, je prostě práce a práce má být nějakým způsobem a kvalitně zaplacena. My víme o jedné straně, která v této Sněmovně ještě není, ale v té příští už nejspíš bude, která si myslí, že krást duševní vlastnictví je normální a správné. Tato Sněmovna, jak se zdá, směřuje k něčemu jinému. K takovému normálnímu českému postoji, že nejlepší umělec je umělec chudej a naštvanej.
Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou paní poslankyně Věra Kovářová.
Já bych ráda reagovala na kolegu Komárka prostřednictvím pana předsedajícího. Já myslím, že jste nepochopil asi tu debatu, která je zde vedena. Jasně bylo řečeno, že nikomu nevadí, tedy aspoň mně osobně, vybírání a placení poplatků. Ale placení poplatků ano, protože každý má samozřejmě nárok být zaplacen za svůj výkon. Ale to prosím pěkně není problematika tohoto zákona. To musí být v konzultaci s Ministerstvem kultury, s kraji či obcemi.
Děkuji.
Jak víte, zákon byl vrácen k novému projednání. Za druhé doporučuje
Otevírám tedy obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Martin Kolovratník.
Ale ten stav by měl být skutečně rovnovážný a vyrovnaný. Pro knihovny zvýšení poplatku za zápůjčku knihy, za veřejnou knihovnu. Zkuste si představit třeba malé knihovny na malých obcích. Návrh na zvýšení poplatku z 50 haléřů na 2 koruny. Jestli v dnešní době knihovny odvádějí ochranným svazům zhruba 50 milionů korun, tak pouhým odhadem, a je to odhad, který tady ve Sněmovně ještě nikdo nespočítal, by se jenom tato platba mohla zvýšit až na 200 milionů korun ročně. Poslanecká sněmovna neměla na veřejnost a na veřejný sektor uvalit. To je asi jeden z nejproblematičtějších bodů.
To je vlastně to stejné, co jsem řekl na úvod. Jednou věcí se budeme zabývat a druhé budeme dělat, že nevidíme. Návrh cílí pouze na jeden segment. A opravdu si kolegové zvažte, jak budete hlasovat, jestli je rozumné se tím takhle dále zabývat.
Nyní faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska.
Jenom drobnou poznámku ke garančnímu výboru. Poměřuje se, kolik tun pšenice a kolik kusů hovězího dobytka, jaká efektivita, jaký zisk. Porovnejme sami, který výbor by měl být garančním a oč nám tady jde. O ty tuny kožešin a o ty tuny toho masa, které jde do kafilerek, asi ne.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi.
Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, já tento návrh zákona podporuji a chtěl bych jenom dodat, že bych byl rád, kdyby všichni, kdo zde mluvili citlivě o zvířatech, tak aby si uvědomili také, že ročně v České republice přichází o život mnoho dětí, které se nemohou narodit a které jsou v podstatě také týrány.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo. A nyní tedy nemám žádnou přihlášku do rozpravy až na přednostní právo pana předsedy klubu ODS. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Ale ještě než začnete mluvit, já znovu požádám sněmovnu o klid. Rád bych, abychom opravdu v důstojném prostředí dokončili jednání o tomto návrhu zákona. My jsme se rozhodli, že tento návrh dnes večer dokončíme.
Žádný takový návrh nepadl. Bohužel už jste měl před třemi minutami podle zákona ukončit projednávání tohoto bodu.
No, v tomto ohledu samozřejmě, pane předsedo, máte pravdu, že jsem nepožadoval ani dokument, tedy písemný dokument o tom, že příslušný počet poslanců z klubu ČSSD, které pan kolega Sklenák zastupuje, mi nebyl předložen, to je pravda, to je moje chyba. Omlouvám se za to. Ale nepožadoval jsem tedy ani to, jestli s tím návrhem pana předsedy Sklenáka souhlasí jiný z předsedů poslaneckých klubů.
Já se k té dohodě chci přihlásit, a pokud to pan předseda Sklenák neformuloval příliš jasně, prosím, abychom to vzali na vědomí.
Já se omlouvám, nedělejte z toho holubník. Já jsem velmi dobře poslouchal, co říkal. Já nebudu podporovat návrh na zamítnutí, abyste si nemysleli, že to je kvůli tomu konkrétnímu. Ale je to pro příště. Já jsem ani nechtěl podpisy členů klubu. Stačilo použít standardní formulaci, na které byli případně domluveni. Ale když jste ji nepoužili, tak máte smůlu. My nemůžeme vidět, co máte v hlavách a co jste domluvili mimo mikrofon. Tak to prostě je. Nedělejte v tom holubník. Tak když změníme jednací řád, že to může navrhnout kterýkoliv poslanec, proč ne, ale nejprve musíme změnit zákon. A ne že jsme na něco zapomněli, a my jsme to vlastně mysleli jinak, tak to vlastně udělejme a tolerujme, vždyť se všichni chápeme.
Nepožadoval jsem, uvědomuji si to.
Prostřednictvím pana předsedajícího, pane předsedo poslaneckého klubu, kolego, Zdeňku Stanjuro, prosím o trochu velkorysosti. Doslova máte nepochybně pravdu. Ale jsou určité výjimečné chvíle. Prosím, pochopte, že Sklenák je celej rozrušenej z toho, jestli bude, nebo nebude ministr. Ale ta dohoda obou našich klubů tady vážně byla. On to jenom nevyjádřil úplně šťastně. Buďte pro jednou velkorysý, já vám to jindy vrátím.
Tak za prvé nejde. Takže jste mohl toho Sklenáka opravit, jako když jste se domluvili spolu. To je úplně jednoduché.
Josef Kainar by si to zasloužil.
Děkuji, pane předsedající.
Možná že by se tam hrála mnohem lepší muzika. Takže nad tím bychom se možná taky měli zamyslet.
Děkuji.
A chtěl bych říct jenom jednu věc, takové poznání. Skutečně v tom procesu je nejhorší, že nad systémem stanovování poplatků není vůbec žádná kontrola. To nikde na západ od našich hranic není. Umělci musí mít nárok na své odměny. Ale musí nad tím být důsledná kontrola. A ta se uplatňuje skutečně výrazným způsobem. Jenom u nás to neustále pokulhává, a proto jsme svědkem toho, co se tady objevuje.
Děkuji. To byla zatím poslední faktická poznámka.
Ještě jednou děkuji za slovo, pane místopředsedo.
Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane poslanče.
Pozměňovací návrh směřuje k tomu, aby se k těmto ustanovením přidalo další ustanovení týkající se práva užití zvukového záznamu z reprodukčního zařízení. Uživatelé by tímto dosáhli na možnost, aby kolektivní správci byli povinni ustanovit společného zástupce v případě použití reprodukované hudby v jednotlivých provozovnách. V současné době podnikatelské nebo neziskové subjekty řeší platby za užití hudby v rádiu, televizoru či z reprodukčního zařízení samostatně s každým kolektivním správcem zvlášť. V případě schválení tohoto návrhu dojde ke snížení administrativní zátěže a finančních nákladů. Jenom chci upozornit, že byť jsou vloženy v systému, nebudu se k nim samostatně přihlašovat, neboť jsme se v rámci zjednodušení rozhodli, že vytvoříme komplexní pozměňovací návrh, který si osvojil pan poslanec Procházka, a bude obsažen tady v tomto návrhu. Je to z toho důvodu, že těch pozměňovacích návrhů je celá řada a obávám se, že při schvalování tohoto zákona vznikne jakýsi nepřehled a nemusíme schválit úplně to nejoptimálnější, co bychom chtěli.
Ten zákon je mnohem důležitější, než se zdá. Chceme zabránit skokovému navýšení poplatků, které plánují kolektivní správci. Od 1. ledna se zvýší ty poplatky o 50 % jenom u OSA a dalších kolektivních správců později také a to znamená přesně to, co jsme nechtěli. Nechceme rušit soukromoprávní vztah, jak tvrdí někteří kolektivní správci. Jde o to, aby to monopolní postavení, které mají, nebylo zneužíváno.
Zeptám se ještě pana zpravodaje, protože jsem převzal řízení, zda nepadl nějaký návrh, o kterém bychom teď měli hlasovat. V tom případě můžeme pokračovat.
Nejprve o návrhu pana předsedy Stanjury, který navrhl výbor pro veřejnou správu, stejně tak jako pan poslanec Petr Bendl. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Návrh byl přijat. O tom zahajuji hlasování. A posledním návrhem je návrh paní poslankyně Pastuchové na přikázání sociálnímu výboru. Poslední, o čem budeme hlasovat, je zkrácení lhůty o 30 dnů na 30 dnů, jak to navrhl pan poslanec Tejc. Tím končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu senátoru i panu poslanci Tejcovi. A já nyní prosím, aby předložený návrh z pověření senátorů uvedla paní senátorka Eliška Wagnerová, kterou zde vítám a prosím, aby se ujala slova. Já se velmi omlouvám, paní senátorko. Děkuji, jste velice laskavá. Já velmi děkuji paní senátorce.
K tomu návrhu si dovoluji uvést tři důvody. Již se jím zabýváme vlastně celý druhý rok a to může být důkazem toho, že s tím zákonem není něco úplně v pořádku. Byl předložen vlastně na základě podkladu a tlaku ekologů, vědců, ekologických aktivistů. Vzbuzuje poměrně velmi jasnou odmítavou reakci mezi obyvateli Šumavy, šumavskými obcemi, jejich samosprávami a starosty a negativně se také vyjádřily oba kraje, jak kraj Plzeňský, tak kraj Jihočeský. Říkám to velmi záměrně a velmi záměrně uvádím tyto dva kraje, protože my všichni dobře víme, že se vlastně jedná o zákon o Šumavě, že všechny ty řeči o tom, že to je zákon, který by měl definovat novou ochranu přírody, nejsou pravdivé. Jinak stávající zákon o ochraně přírody a krajiny funguje dobře. Proto podle mne není třeba na to nějak moc tlačit. Proto si myslím, že by bylo třeba tento zákon vyřadit. Proto navrhuji vyřazení bodu 184 z pořadu probíhající schůze.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Prosím, máte slovo.
Dozvídáme se současně, že pan Bakala, který doposud vlastnil většinově OKD, utíká z Evropy.